Takže ona dostala podmínky, ta studentka, aby mohla studovat tady u nás, a začala dělat problémy tím, že nechtěla respektovat školní řád. To je šílený! To je neuvěřitelný, co paní ombudsmanka předvádí! Takže já budu rád a jsem rád, že konečně těch šest let uplynulo a že konečně končí. To je neuvěřitelný úplně! Neuspěla ani u městského soudu.
Děkuji. Ještě otevřu všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Nejdříve dovolte, abych mezi námi přivítal veřejnou ochránkyni práv paní Annu Šabatovou. Paní veřejná ochránkyně práv je přítomna a já bych ji rovnou poprosil, aby uvedenou zprávu uvedla. Můžeme přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 70, přihlášeno 157 poslanců, pro 138, proti nikdo. Paní předsedkyně petičního výboru Helena Válková má opět slovo.
Děkuji. Celkem těch petic bylo přijato pouze devět. Petenti byli informováni, že se členové petičního výboru s obsahem jejich petice seznámili. V tomto smyslu byli i petenti vyrozuměni. Tím byla petice vyřízena. V dubnu 2019 jsme zaevidovali petici za zřízení chráněné oblasti přirozené akumulace vod v oblasti soutoku Berounky a Vltavy. Opět jeden podpis, 256 ofocených, 271 zaslaných mailem, což se nepočítá. Zda jsou spokojeni, nevíme, ale svoji povinnost prošetřit ten případ a informovat jsme splnili. Zpravodaj této petice hovořil s pisatelem, byli jsme s ním tedy v kontaktu. My jsme i odsouhlasili žádost zpravodaje o prodloužení lhůty pro projednání uvedené petice. Myslíme si, že to je i případ, který by mohl zajímat orgány činné v trestním řízení, ale je to případ, který není typicky petiční. Tam ty konzultace proběhly a schůdnější řešení se jeví v rámci obecního zastupitelstva - přesvědčit současné zastupitele, aby uspořádali místní referendum. V tomto smyslu jsme také informovali petenty. My jsme uspořádali veřejné slyšení, kterého se účastnili petenti, samozřejmě zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Výboru pro práva dítěte a Fondu ohrožených dětí. Za petenty bylo potom také zdůrazněno, že je vhodné poukázat na tyto případy, kdy se na základě medializace konkrétního případu podaří zachránit týrané nebo ohrožené děti.
Děkuji za pozornost.
Také děkuji. Prosím.
Ještě jednou děkuji, pane ministře. Pokud my nakupujeme z Itálie cirka za pět miliard a prodáváme za půl miliardy, tak by se měli Italové zachovat jako dobrý obchodní partner a případné žaloby stáhnout. S ostatními částmi odpovědi jsem spokojen.
Ptám se, kdo je pro nesouhlas. Já vám děkuji. Takže nesouhlasné stanovisko nebylo přijato. Já vám děkuji.
Děkuji. Budeme pokračovat v odpovědích na písemné interpelace, se kterými nevyslovili poslanci souhlas. Paní Olga Richterová je připravena. Prosím máte slovo.
Dobrý den, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já vás zdravím a současně chci trošku uvést to téma, protože ono by se to mohlo zdát, že to není věc, která je přímo na interpelaci ministra zdravotnictví. Jenže jde o téma dotýkající se čím dál tím většího počtu lidí. Umělé oplodnění je realita, například se stoupajícím věkem, ale hlavně jde taky o velký byznys. A jde o byznys, který má souvislosti i přímo k zájmům našeho předsedy vlády, respektive jeho svěřeneckých fondů. I proto si zaslouží tento byznys významnou veřejnou kontrolu. A potom tam jde o velmi velká zdravotní rizika. Já jenom shrnu pár čísel, pak samozřejmě budou následovat ty otázky, kvůli kterým jsem vyslovila nesouhlas s odpovědí ministra zdravotnictví. Ale jen pro představu k té velmoci v oblasti asistované reprodukce, kterou naše země je. Obrat tohoto odvětví přesáhl podle údajů z roku 2017 čtyři miliardy korun. Není to opravdu žádná maličkost. A já jsem se ptala na to, jak ministerstvo řeší právě třeba souvislosti k velkým zdravotním potížím žen, které buď byly dárkyně, anebo podstoupily ten proces, a zejména, jak řeší úmrtí ženy po darování vajíček pro potřeby umělého oplodnění. Já si dovolím odbočku. A protože není registr dárkyň, tak to nebezpečné opakované darování s krátkými rozestupy a v nevhodně vysokém počtu, protože tam musí být nějaký limit, aby právě nedošlo k těm vysoce pravděpodobným komplikacím, tak tohle u nás nemáme. A je prostě možné jít z kliniky na kliniku a tímto způsobem třeba zaplatit nájem. Jsou to reálné případy, o kterých mi lidé říkají. A je to děsivé, protože potom máme zákon, který vůbec neplatí. Otázkou je, jak se ten zákon vymáhá. A to je právě jedna z věcí, na které se chci ptát. Jenže už není řečeno, a teď se dostávám k těm otázkám, jak Ministerstvo zdravotnictví zajistí, aby členové této komise sami nebyli ve střetu zájmů, aby neměli profit z toho byznysu, který jsem popsala, který prostě potřebuje přísný dohled.
Já ho tímto vítám. Pane poslanče, máte slovo.
Zeptám se znovu.
Pan guvernér Jiří Rusnok má zájem odpovědět.
Dobré ráno, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Já nemohu hovořit o individuálních datech jednotlivých úvěrových ústavů, ale nedá se říci, že by v tuto chvíli byl nějaký zásadní výkyv mezi jednotlivými bankami co do počtu těch, řekněme, klasifikovaných hypotečních úvěrů.
Děkuji za slovo. My jsme tady vedli myslím ve středu debatu o zákonu o digitální dani.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, děkuji za přednost. Nemáme žádný oficiální protest.
Přeji hezké ráno nebo dopoledne. Zahajuji další jednací den schůze Poslanecké sněmovny. Je to čtvrtý jednací den 40. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. A ještě tady mám další omluvu. Mám číst i ten věk? Stanislav Juránek. Ne, toto nemyslím nijak osobně. Dále pan poslanec Jiří Dolejš, paní poslankyně Marcela Melková a pan poslanec Petr Bendl. A prosím o klid.
Chtěl bych požádat o dva bloky žádostí. Jeden bych nazval vyřazovací, druhý zařazovací.
Podívám se, zdali má ještě někdo zájem k pořadu schůze. Takže budeme hlasovat o těch návrzích. Mezitím přečtu ještě jednu omluvu. Jako první budeme hlasovat o vyřazení bodu 92, což je zákon o zbraních, s tím, že žádostí je přesunutí na příští schůzi... Přečtu rychle omluvu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Promiňte, že vystupuji s přednostním právem, protože chci fakticky reagovat na paní ministryni a není to k tématu tohoto bodu. Paní ministryně, pokud nám tady rizika hrozí oficiálně nebo neoficiálně, to je celkem jedno. Protože pokud dojde k nějaké obchodní válce mezi námi a Spojenými státy, tak to prostě nemůžeme vyhrát.
Prosím máte slovo.
Tam je řada podmínek.
Já mám ještě jeden dotaz na pana guvernéra.
Nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek, prosím.
Takže to, aby se to optimálně zpracovalo, může chvíli trvat. Z toho důvodu děkuji za případné prodloužení lhůty.
Ano, mám poznamenáno.
Děkuji vám, pane předsedající. Pokud jde o ty ukazatele, jak se ptal pan poslanec Skopeček, on se ptá na věc, kterou samozřejmě dobře ví, ale chápu, že tady jde o určitý typ divadla. Takže samozřejmě my v tuto chvíli používáme jako doporučení všechny tři ukazatele, které jsou zmíněny také v návrhu té novely. A ten důvod je jednoduchý. To je doloženo statistikou. Jediné, co máme k dispozici, jsou ona doporučení. Zatím jsme nepozorovali, že by se to nějak dramaticky dělo.
Návrh byl zamítnut.
Nově bude stanovena maximální tříletá lhůta pro dosažení dohody těchto orgánů a nově bude mít poplatník právo požadovat k posouzení případu ustanovení panelu s nezávislými odborníky v případě, že se příslušné orgány nedohodnou na řešení případu. Návrh zákona transponuje evropskou směrnici a zásadním způsobem se od ní neodchyluje ani nejde nad její rámec. Evropská směrnice obsahuje značné množství interpretačně složitých míst, která bylo třeba vyjasňovat na jednání se zástupci Evropské komise a ostatních členských států. Při přípravě finálního návrhu tak došlo ke zpoždění. Jde však o problematiku, která musí být ve všech členských státech řešena pokud možno jednotně. Proto byla dána přednost jednání o tom, jak má být jednotný postup podle směrnice aplikován, a vyčkání na vyjasnění pozice ostatních členských států. Podle informací Ministerstva financí na toto vyjasnění vyčkávaly také další členské státy. Stávající prostředky řešení případů dohodou podle mezinárodních smluv zůstanou nedotčeny.
Já otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Paní zpravodajka? Já se táži, zdali navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Jedná se o
Pan poslanec Munzar se hlásí s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Růžička. Prosím.
Paní ministryně, to opravdu myslíte vážně, to, co jste tady říkala, že začneme snižovat byrokracii v podnikání tím, že budeme restrukturalizovat nějakou vládní komisi BOZP a budeme dělat manuály? To opravdu myslíte vážně?
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Růžička se hlásil, poté pan poslanec Kubíček do rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych na tento zákon chtěl upozornit, protože on se tváří docela tak nevinně, ale tady je provázanost na další resorty. Bude to chtít dělat na Ministerstvu dopravy, musí mít oprávnění od Ministerstva dopravy. Bude to chtít dělat u Ministerstva vnitra, musí mít oprávnění od Ministerstva vnitra. Já jsem si představoval, že tento zákon bude jako zákon střechový, který bude tato pravidla určovat pro všechny. A musíme se ptát, zda ty výjimky jsou nutné. To samé platí i o Ministerstvu obrany, kde tento zákon také hovoří pouze o tom, že budou mít nějaké výjimky. Takže jednou si uděláte zkoušku revizního technika, a v dalších čtyřech resortech to funguje úplně obráceně.
Tak děkuji. Teď se mi trošku zkomplikovala situace s přihláškami. V tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.
Co s tím ten úřad bude dělat.
Dobrý den, dámy a pánové.
Děkuji. Není tomu tak. Návrhy, o kterých bychom nyní měli hlasovat, nezazněly. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu.
Jednoznačně hospodářskému výboru, protože tohle je opravdu impakt do celkového podnikání v České republice.
Návrh byl tedy přijat. Já konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, a ptám se, jestli má někdo návrhy na nějaké další výbory. Já děkuji, to jsou dva návrhy. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat.
Kromě již nyní v zákoně vyjmenovaných prostředků tvoří Národní fond i prostředky Fondu solidarity Evropské unie. Pokud jde o poskytování dotací z Národního fondu, navrhuje se vztáhnout na toto poskytování i všechna ustanovení, která se týkají poskytování dotací ze státního rozpočtu. Navrhuje se také zakotvit správné označení Evropského námořního a rybářského fondu. Dále jsou v tomto zákoně provedeny legislativně technické změny. Novely zákona o zemědělství, zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci jsou předkládány proto, aby dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu podle nich poskytované byly vedeny v rozpočtovém systému programového financování evidenčně. Navrhovaná novela zákona o registru smluv má pouze technický charakter a jejím cílem je odkázat na správné ustanovení rozpočtových pravidel.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nyní požádám zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby přednesla tuto zpravodajskou zprávu a zároveň, ještě než vám udělím slovo, paní poslankyně, požádám opět sněmovnu o klid. Zatím mám jednu přihlášku z místa do rozpravy, tu eviduji, takže pokud se někdo chce přihlásit, znovu upozorňuji, že elektronická přihláška má přednost.
Vládou navrhovaná předloha je svým rozsahem poměrně obsáhlá. K nejvýznamnějším změnám tohoto souhrnu novel patří zpřesnění zmocnění k vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě, úprava programového financování, změna vázání prostředků na platy a souvisejících prostředků za neobsazená místa v organizačních složkách státu a úprava oprávnění Ministerstva financí k obdržení údajů o příjemcích prostředků ze státního rozpočtu a další legislativně technické úpravy. Všechny tyto věci jsou upraveny zákonem, a tak změny právní úpravy proto nelze dosáhnout jinak než změnou zákona. Proto tedy ta v podstatě obsáhlá novelizace celkem sedmi zákonů. Nejvýznamnější a také nejrozsáhlejší jsou úpravy právě v zákonu o rozpočtových pravidlech, ale paní ministryně to tady výstižně popsala, takže u toho už se zastavovat nebudu. Nicméně si myslím, že toto je spíše téma do rozpočtového výboru, kde se určitě tímto budeme zabývat. Takže tolik má krátká zpravodajská zpráva a jako zpravodaj si nemyslím, že by tento tisk měl být přiřazen jiným výborům Poslanecké sněmovny. Takže nebudu navrhovat žádný jiný výbor ani případně podporovat zařazení do jiného výboru k projednání.
Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu. Těžko mohu evidovat faktickou poznámku pana kolegy Bělobrádka, protože zatím ještě rozprava neprobíhá, ale pane kolego, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, my k tomuto návrhu máme několik výhrad. Ta první je asi to, že ten návrh bohužel není ambicióznější ve snaze ztransparentnit rozpočtování státu. My bychom uvítali například rozklikávací rozpočet. Takže paradoxně tenhle návrh může vést k zvýšení nákladů státního rozpočtu, zvýšení nákladů státu a zvýšení počtu státních úředníků. Takže podle mě si to zaslouží důkladnější debatu. Mě na to upozornil přímo člověk ze státní správy, že bohužel tento jev se podle jeho názoru začne dít a v některých oblastech už se děje i dnes, že právě z obavy, aby nedošlo ke krácení rozpočtu, se za každou cenu ta místa obsazují. Další problematická věc je novelizační bod 54, který umožňuje outsourcing toho, co dneska dělá ministerstvo, soukromým podnikatelským subjektům. Ve chvíli, kdy vláda deklaruje, že nesouhlasí s outsourcingem, a snaží se ho omezovat, tak si myslím, že je nešťastné zavádět tady paragraf, který umožňuje naopak část agendy státu outsourcovat na soukromé firmy.
Vážené dámy, vážení pánové, na sjetině mám "zdržel se", ačkoliv jsme hlasoval pro.
Takže je zde námitka proti předchozímu hlasování. Takže pokud nikdo nenavrhuje přerušení nebo nějaké ukončení v tuto chvíli, tak budeme pokračovat aspoň do vyřešení této záležitosti. Konstatuji, že jsme... Tak prosím, máte slovo. Děkuji. Konstatuji, že tisk číslo 535 jsme přikázali k projednání dalším výborům, výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu. Tím projednávání tohoto tisku již skutečně končí.
Dámy a pánové, znovu, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech. Proto je nyní návrh předkládán znovu s tím, že v něm byly navíc provedeny některé dílčí změny. Pokud jde o konkrétní obsah, tak se návrhem zákona provádějí jednak změny technického charakteru za účelem usnadnění výkladu zákona či zpřesnění, respektive doplnění implementace práva Evropské unie. Návrh zákona současně přináší některé věcné změny.
Tak, nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jiří Dolejš.
Ano, děkuji za slovo. Tento návrh novely zákona o bankovnictví možná nebudí takovou mediální pozornost, přesto si myslím zaslouží, abychom si ho pak v druhém čtení v klidu odpracovali, protože je relativně obšírný a týká se celé řady věcí, ať již skutečně klíčových, jak zmiňovala paní ministryně, nebo i možná z určitého pohledu méně významných.